Souhlasím s tím, co řekl můj předřečník, a chtěl bych vás požádat, abyste podpořili tuto normu.
Ve vztahu k předloženému návrhu proto vláda konstatovala, že nelze souhlasit s tvrzením předkladatelů, že navrhovaná změna má velký symbolický význam pro posílení vlastenectví a historického uvědomění českého národa. S tímto stanoviskem jsem jako předkladatel nesouhlasil. Jsem rád, že horní komora našeho Parlamentu stejně jako já přistoupila k projednání tohoto návrhu a vyslovila mu plnou podporu. Já bych vás o to chtěl poprosit, případně já nebo někdo bychom to načetli v podrobné rozpravě změnu účinnosti.
Nikoho nevidím, tím tedy končím obecnou rozpravu. Děkuji a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 37 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji. Je ještě někdo, kdo se prosím chce přihlásit do podrobné rozpravy? Nikoho již nevidím. Kdo je proti? Hlasování číslo 135, přihlášeno 161, pro 159, proti nikdo. Výsledek: přijato. Kdo je proti? Výsledek: přijato. A já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do obecné rozpravy?
Já bych chtěla reagovat na pana poslance Adamce. Já s tím souhlasím, to, co pan poslanec Adamec, prostřednictvím paní předsedající, řekl, ale problém je úplně někde jinde.
Paní poslankyně, já vás vteřinku přeruším a požádala bych - u těch faktických poznámek se velmi těžko do toho vstupuje, je tam časový limit - chtěla bych vás všechny požádat o klid v jednacím sále. Pokud si potřebujete něco vyřídit, běžte prosím do předsálí. Děkuji mnohokrát. A omlouvám se, paní poslankyně.
Tento zákon otvírá zákon o obalech a zákon o obalech řeší tu obalovou složku. Tady jde o to, že máme tady zákon o jednorázových plastech. K tomuto zákonu se dělá změnový zákon, který změní jednotlivé zákony, a díky tomuto změnovému zákonu některé skupiny chtějí zavést zálohování a přilepit to k tomu změnovému zákonu. A s tím já osobně mám velký problém, protože celá ta nálož, myslím tím ty dva zákony, ať ten jednorázové plasty, tak ten změnový, prošel řádným meziresortním připomínkovým řízením, přešel přes Legislativní radu vlády a tak dále, prostě prošel celým legislativním procesem, kdežto toto neprošlo žádným legislativním procesem. Můžeme se shodnout na tom, jestli to chceme, nebo jestli to nechceme. To je, jako když jste v ringu nějakém, když sedíte u toho kulatého stolu. Ale stejně to nemění nic na tom, že by to mělo jít do řádného legislativního procesu a mělo by to sem předložit Ministerstvo životního prostředí po řádném legislativním procesu, ne že to tady vytvoříme my na základě toho, že jsme byli ukřičení někdo z nás u toho stolu, to je nesmysl. Říkám, pojďme si o tom povídat, ale pojďme - pokud dojdeme k tomu, že chceme zálohovat, nebo nechceme zálohovat, tak by mělo být ministerstvo ten nosič, který to sem přinese po řádném legislativním procesu, a ne že to tam dáme formou přílepku. To je asi tak za mě.
Já také děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji paní zpravodajce za komplexní představení i otázky legislativy, jenomže pořád tady je pomíjen ten základní fakt toho, co jsem říkal na začátku, že vlastně tady se nejedná o pouhé zálohování. Samozřejmě, tak jak je formulován, to tam je řečeno docela vágně. Fakt je, že pakliže to zůstane tak, jak to je teď, to znamená, všechno se to bude míchat do jednoho plastového odpadu, zůstane to obcím, které to budou potom prodávat dál, budou z toho mít rozpočty, tak pořád tady zůstává ten problém, že prostě toho odpadu bude pořád víc.
Děkuji za dodržení času v rámci faktické poznámky. Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo. Pane poslanče, já vám děkuji za dodržení vašeho času, ale opět máme tu další faktickou poznámku, se kterou se přihlásila paní poslankyně Berenika Peštová. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Adamce, prostřednictvím paní předsedající. Já říkám ano a souhlasím s tím, ať tento změnový zákon je puštěn do druhého čtení.
Jak to v současné době vypadá v České republice? První takový den, když začnu chronologicky, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, je 27. leden. Po něm následuje Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince, 9. březen. Po něm je opět den, který si všichni připomínáme, Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 10. červen. Poté následuje státní svátek také, Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopad. Rozšíříme tedy, pokud dneska přijmeme, ty významné dny, které si již připomínáme, o 25. červen, Den odchodu okupačních vojsk, a tady, i když jsem si to připravila, nebudu říkat to, co říkal pan zpravodaj a pan předkladatel, ty důvody, které k tomu vedly, i ty časové okamžiky. A potom samozřejmě to navazuje na 21. srpen, kdy je také připomínána sovětská invaze, Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan Radek Vondráček.
Děkuji za slovo. Na mě se tenkrát jako na předsedu Sněmovny obrátil pan starosta Ondřej Gros. To znamená, byl to sice individuální čin, ale s obrovskými, dalekosáhlými důsledky.
Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Já nevím tedy, o jakých společnostech vy tady mluvíte. Já jsem vůbec nepochopila váš výstup. Nerozumím tomu, o jakém byznysu tady mluvíte. Všichni víme, že co je ekologické, je drahé. Všechny obce na to doplácí. Ty obce prostě na to doplácí. Prostě ty obce nebo ti občané už nebudou chodit do těch barevných popelnic - protože bychom se měli vrátit k tomu, co je vlastně smyslem těch barevných popelnic. To, že jsme občany naučili třídit všechno, to je krásné a to je dobře.
Krásné dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, přebírám řízení schůze. Jsme v obecné rozpravě a máme tady další faktickou poznámku, se kterou se přihlásil pan místopředseda Richard Brabec, a dalšími přihlášenými jsou Ivan Adamec a Jan Bureš.
Já jenom zase velmi ve stručnosti reakci, tentokrát ne na pana kolegu Kobzu, ale na pana kolegu Kučeru. Znovu říkám, tam žádný rozdíl není.
Než přijde další s faktickou poznámkou, dovolím si přečíst omluvu. A nyní tedy další, kdo se přihlásil s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ivan Adamec.
Když se bavíme o odpadech, je to takový evergreen tady ve Sněmovně. Na druhé straně musím říct, že je pravda, kdybychom nějak nezačali, tak bychom nezačali vůbec. To je také potřeba říkat, takže je dobré, že jsme začali. To je opravdu velmi složitá záležitost a fakt to není jednoduchá záležitost, není to jednoduchá disciplína.
Pane poslanče, já vám mnohokrát děkuji za dodržení času. Takže to byla omluva. A nyní s další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Bureš. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Chtěl jsem vás také poprosit, pojďme tuhle diskusi přenést do výboru.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. V tuto chvíli je zde další faktická poznámka a s tou je přihlášen pan Jiří Kobza. Poprosím pana poslance, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, musím se přiznat, že k velkému překvapení zjišťuji, že zákon o tom, jak omezit jednorázové plasty, se stáčí na to, jakým způsobem obchodují s plasty obce, a dostává se to do úplně jiného prostředí. Takže já si myslím, že to by asi nemělo být, protože my bychom se měli soustředit na to meritum věci, a to je, jak omezit jednorázové plasty jako takové.
Nyní si dovolím přečíst omluvu. Zároveň zde píše, že máme nějaký výpadek nějakého systému, proto je to doručené až třeba v tuto chvíli. Dobře, tak já v tuto chvíli mám avizováno, že zpravodajkou - z důvodu omluvy pana poslance Patrika Nachera by zpravodajkou tohoto tisku měla být Eva Fialová. Musíme ale o tom rozhodnout. A já v tuto chvíli z pověření vlády poprosím, aby předložený návrh zákona uvedl znovu pan ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. A poprosila bych ho, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Jsme ve druhém čtení, v prvém čtení jsem ten zákon poměrně podrobně představil. Tak jenom připomenu, že se to týká DCC, dynamic currency conversion.
Pane ministře, já se strašně omlouvám, ale já bych poprosila o klid v jednacím sále. Poprosila bych po mé levé ruce všechny poslance, kteří si potřebují něco vyřešit, aby šli do předsálí jednacího sálu. A moc se omlouvám, že jsem vás přerušila.
Tato služba se nabízí buď v bankomatech, nebo u obchodníků. Nabízí se to českým občanům v zahraničí nebo naopak turistům v České republice.
Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru, paní Evě Fialové, a v tuto chvíli si dovolím otevřít obecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného. Zeptám se v tuto chvíli, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy z místa? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, a v tuto chvíli konstatuji, že končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova v obecné rozpravě ze strany pana ministra nebo paní zpravodajky? Nevidím. A v tuto chvíli si dovolím zahájit podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Zeptám se opět pana ministra financí, jestli má zájem o závěrečné slovo? Poděkuji panu ministrovi financí a poděkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru, paní Evě Fialové. Poprosím ho, aby zaujal místo pro předkladatele, a zároveň poprosím paní zpravodajku, paní Taťánu Malou.
Návrh zákona tedy ruší ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků, která jsou přímo upravena v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, a nově ustanovuje působnost právních orgánů při výkonu státní správy v oblasti veterinárních léčivých přípravků. Dále se doplňují pravidla stanovená nařízením o veterinárních léčivých přípravcích tam, kde to nařízení vyžaduje nebo umožňuje, nebo tam, kde je to nezbytně nutné pro úplnost právní úpravy s ohledem na potřeby veterinární praxe. Rovněž se stanovují skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a povinností stanovených tímto zákonem o léčivech.
Vidím zde jednoho přihlášeného, prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Jsme stále v obecné rozpravě. Táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nevidím nikoho. Proto můžeme přistoupit k hlasování. Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Hlasování číslo 132, přihlášeni 163, pro 146, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, táži se tedy, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji.
A pokud vědí, tak toho nejsou schopny.
Děkuji paní poslankyni. Jsme stále v obecné rozpravě a jako další je přihlášen pan Radek Koten.
Hlavním principem posílení nutné obrany je tedy poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat použít adekvátní nástroj a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že pachatel může ohrozit jejich zdraví, nebo dokonce život. Nová úprava zakotvuje zásadu "můj dům, můj hrad", která je součástí některých zahraničních úprav, posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit, aby se nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen. Za vhodný příklad lze použít i například střelbu skrze vnitřní dveře na útočníka, který již do chráněného prostoru vnikl a překonal překážku. Nová úprava současně pokrývá situaci, kdy je útok veden proti jiné přítomné osobě a obránce zasahuje v její prospěch. Předložená úprava následuje současný vývoj judikatury, který směřuje ke stále vyššímu respektování a posílení chování a oprávnění poškozeného v neočekávané životní situaci, na kterou je nutné okamžitě reagovat. Důležitost tohoto návrhu potvrzuje například loňský případ z Plzeňska, kdy majitel domku bránil legálně drženou zbraní sebe a svou ženu před vniknutím útočníka. Později se dokonce ukázalo, že lupič v minulosti spáchal vraždu seniora pro peníze. Byla to brutální vražda, a byl tedy mimořádně nebezpečný.
K tomu vláda zaujala jednoznačně negativní stanovisko, protože ten návrh se projednával jednak na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti, u Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství, a všechny tyto instituce k tomu měly jednoznačně negativní stanovisko, že ten návrh takhle zůstat nemůže, že je špatně připravený a měl by docela špatné důsledky v praxi.
Děkuji a táži se tedy ještě jednou, jestli někdo chce vystoupit v obecné rozpravě? Vidím ještě paní Helenu Válkovou. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Je tam řada nepřesností a myslím si, že hlavně praxe a judikatura i nejvyšších soudů ukazuje, že pokud půjdeme nějakou cestou, tak ta, která byla právě přednesena a hezky zdůvodněna panem kolegou Kotenem, nicméně v praxi by vyvolala opačný efekt. Já se obávám, že pokud bychom ji potom ve třetím čtení odsouhlasili, tak by naopak mohlo dojít k nejednotnosti v aplikaci a museli bychom měnit další související ustanovení.
Dívám se, do podrobné rozpravy nikdo není přihlášen. Táži se tedy, jestli někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě: Není tomu tak. Potom tedy končím tímto podrobnou rozpravu. A vzhledem k tomu, že jsme ukončili podrobnou rozpravu, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím projednávání končím. Děkuji panu navrhovateli a děkuji panu zpravodaji. Dovolte, abych zahájil další bod, a tím je projednání Za navrhovatele vítám pana ministra dopravy Kupku a současně reflektuji to, že je zde žádost o změnu zpravodaje.
Především jde o předpisy, které tvoří součást takzvaného balíčku mobility. Návrh zákona řeší několik okruhů právní úpravy. Dále stanoví administrativní povinnosti zahraničních dopravců v souvislosti s vysláním řidiče na naše území a současně stanoví kompetence orgánů státní správy k výkonu kontroly a vynucování dodržování uvedených pravidel. Nově bude stanoven postih objednatelů přepravy v případě, že věděli nebo mohli vědět, že by provedení přepravy dopravce porušil některý z vybraných požadavků. Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě bude ve větším rozsahu vykonávat i Ministerstvo dopravy, přičemž se současně zcela vypouští ze zákona o silniční dopravě kompetence celních úřadů. V poslední řadě se do návrhu zákona zapracovávají další požadavky z aplikační praxe. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě a další související předpisy.
Tímto končím projednávání tohoto sněmovního tisku. Poděkuji panu ministrovi financí a paní zpravodajce, paní poslankyni Urbanové. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Co se týče té alkoholové směrnice, tak tam se jedná hlavně o výpočet stupňů Plato u piva. Platí to pro malé nezávislé lihovary. Co se týče směrnice o společném obranném úsilí, tam se rozšiřuje stávající ustanovení, kde zvláštní režim mají ozbrojené síly NATO.
Pane poslanče, máte slovo. Děkuju panu zpravodaji, panu poslanci Janu Volnému. Nyní tedy bych si dovolila otevřít obecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Já si dovolím zagongovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? A v tuto chvíli bych si dovolila zahájit podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra financí, ze strany zpravodaje? Zahajuji hlasování. A kdo se zdržel hlasování? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto sněmovního tisku. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí, pan Zbyněk Stanjura.
Děkuji za vaši pozornost.
Takže za mě opravdu jenom velmi stručně bych chtěla říct, že hlavním cílem této navrhované právní úpravy je adaptovat povinnosti a požadavky stanovené pro členský stát a příslušné orgány v novém nařízení do národního právního předpisu. Nové nařízení upravuje jak pravidla rostlinné, tak i živočišné výroby včetně produkce řas, živočichů z akvakultury, tak pravidla produkce zpracovaných potravin či krmiv a také podmínky pro certifikaci, označování a kontrolu bioprodukce. Za sebe doporučuji pustit tento návrh zákona do druhého čtení.
Táži se, jestli někdo chce vystoupit v obecné rozpravě? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jakožto garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se tedy, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?